Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. S námitkou prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru.
On chce vystoupit před zahájením rozpravy, to je naprosto legitimní žádost, ale logicky až poté, co vystoupí navrhovatelé dnešní schůze a dnešního programu.
Samozřejmě o vaší námitce dám hlasovat. Jenom chci upozornit, že tohle není první případ, kdy se takto postupuje. Stejně postupoval při svém řízení i pan místopředseda Filip v 15. schůzi na téma sankce EU vůči Rusku. Můžete si přečíst stenozáznam. Stejným způsobem postupoval i předseda Sněmovny Hamáček ve 40. schůzi Poslanecké sněmovny na téma mýtného. Postupně se se všemi vypořádáme. Jestli jsem dobře viděla, s námitkou se hlásí i pan poslanec Černoch, pak pan poslanec Kalousek. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Námitka byla zamítnuta.
Dovolte, abych i já přednesl svoji námitku proti postupu předsedajícího. Vezměte si, že kdykoliv projednáváme vládní návrhy, tak nejdřív vystoupí předkladatel a seznámí vás s tím, proč vám vlastně ten návrh předkládá. Vezměte si prosím, že kdykoliv tady máte poslanecký návrh, tak vystoupí zástupce předkladatelů z řad poslanců a nejprve jako první vás seznámí s tím, proč ten návrh předkládá. Proč by měl najednou vystoupit někdo jiný a začít křičet cokoliv, aniž by věděl, proč ten předkladatel vám ten návrh předkládá? Já chci najít nějaký rozumný kompromis, protože mi tahle hádka nepřipadá důstojná Poslanecké sněmovny. My tři jsme se domluvili v pracovním pořádku, že ten první, kdo vystoupí za předkladatele, bude předseda ODS pan profesor Petr Fiala. Vy tady tlačíte z nějakého důvodu, že první by měl vystoupit pan ministr Babiš, aniž byste vlastně tušili k čemu.
Mají tam taky kozičky, mají tam taky kačenky, mají tam různá zvířata a nedostali 50 milionů úvěr. A pak jsme tady slyšeli, několikrát jsem tedy četl v novinách, že pan ministr řekl: já nevím, komu to patřilo, nějaké firmě z holdingu. Najednou tam jsou rodinní příslušníci? Pane ministře, vaše další vyjádření jsou pro mě nevěrohodná.
To bylo asi takové, jako kdyby říkal: Co měl ten chudák podvodník dělat, když se ti pitomci nechali podvést? Ten hloupej Kalousek a ten hlouplej Bendl - a všichni se nechali podvést. Já jsem byl chytrej, já jsem je podved, tak jsem vlastně nevinnej a můžou za to voni. Tak jestli chcete přijmout tuhle argumentaci, tak prosím, ale myslím si, že nefunguje.
Nyní s přednostním právem pan předseda Laudát.
Já bych jednak nejdříve přednesl procedurální návrh a pak bych pár minut řekl několik poznámek k tomu, co se tady dneska odehrává, k samotné kauze, protože pro mě to není příběh, ale kauza.
Já se obávám, že to musí být jménem minimálně dvou poslaneckých klubů... Dobře, já přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování. Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, odhlašuji vás všechny. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Laudáta, abychom dnes jednali a hlasovali po 21. i po 24. hodině. Kdo je proti? Prosím, aby se Sněmovna ztišila, abyste vyslechli pana kolegu Laudáta. Prosím sněmovnu o ztišení.
Pro mě jsou to dvě rozdílné věci. Takže bych byl rád, aby pan premiér dohlédl na zjištění toho, co se tam odehrávalo, proč je porušována subordinace, proč tam zasahují náměstci a chodí za konkrétními lidmi o dvě patra níže, proč jsou ignorováni příslušní ředitelé odborů a jaké z toho vyvodí závěry pro ty, co porušili zjevně svoje pracovní podmínky. To je jedna rovina věci a ta přesně ukazuje na to, jak si stávající koalice představuje fungování odpolitizované státní správy. A to je jedna velmi špatná zpráva pro veřejnost. Další rovinu, kterou tady zmíním - a těch rovin by byla celá řada, které ukazují nejen na samotnou kauzu, ale na českou politiku - je chování pana prezidenta. Za 50 milionů korun se dá postavit solidní ústav pro postižené, dá se postavit solidní domov důchodců, dá se postavit solidní škola. A tak dále, a tak dále. Jestli pro některé šíbry je 50 milionů málo, pro mě a většinu slušných lidí v této zemi to určitě není zanedbatelná položka. Připomíná mně to některé akce z velmi ošklivých dob minulého století, kdy se přemalovávaly fasády čehosi, a neospravedlní to ani to, že možná celý resort je velmi kvalitní, velmi krásný. Jenom - řada nevládních organizací bojujících proti korupci, řada velkých i malých podnikatelů vytvářela před minulými volbami veliké PR panu Babišovi, respektive jeho hnutí ANO 2011, bude líp.
Stejně tak je pochopitelné, že pokud se o údajném zahájení prošetřován ze strany OLAF dozvěděl zcela nestandardně z médií, bylo jeho povinností pravdivost této informace prověřit. Nejsem blázen! Náměstek Vyhnánek tak učinil z vlastní iniciativy a za účelem plnění svých pracovních povinností, za něž je plně odpovědný. Nepřísluší mi ani hodnotit, proč se náměstek obrací na toho či onoho úředníka. Hovořil jsem s nadřízenými té úřednice. S tou úřednicí jsem nehovořil. Nadřízené jsem vyslechl a seznámil se s jejich pohledem na věc. Pevně věřím, že Úřad vlády se danou věcí bude zabývat a zcela nezávisle posoudí veškeré okolnosti nikoliv podle médií, kde jsou zcela účelově interpretovány dílčí okolnosti případu nebo uváděny zcela nepravdivé a vykonstruované závěry. Chtěl bych se krátce vyjádřit ke stanovisku Nadačního fondu proti korupci. Tři roky poté, co české zákony takový byznys umožňují, se přesto přesun nechystá a schovává svoji firmu v luxusním daňovém ráji. A máme tady samozřejmě pana Jančuru, který mě tedy také pobavil. Pan Petr Havlík je Česká Lotynka. Já vůbec nechápu, jak může být někdo protikorupční aktivista. Zakladatel ODS, poradce pana Klause a bývalý hlavní manažer ODS mě vyzývá, abych vysvětlil nějaké otázky, které většinou jsou nesmyslné. Tenhle člověk pracuje tak neprofesionálně, že na základě svědectví jednoho člověka nechal zavřít nevinnou Věru Jourovou do vazby! A jak se pak ukázalo, bylo to na základě svědectví člověka, který sám ten trestný čin spáchal! A přesto pan Kroupa v pohodě dál chodí po světě a tváří se, že nestranně píše kauzy. Zrovna tu dnešní. Tak jsem podle něj byl majitel v době získání dotace. Vzniká projekt vybudovat multifunkční kongresový areál sloužící veřejnosti v rámci cestovního ruchu. Podvod se dělá na 22 let dopředu? Co to je za nesmysl? A dnes ráno říkal ten pan redaktor, že vlastně neměla dluhy. Původní investiční záměr se vzhledem k finanční krizi v roce 2008, 2009 a 2010 nenaplnil. Vzhledem k ručení bankovního úvěru Agrofertem byl tento nucen koncem roku 2013 projekt převzít. Na rozdíl od jiných miliardářů nevlastním luxusní letadlo ani luxusní jachtu. Ale moje firma provozuje projekt pro veřejnost, který mi dělá radost. A znovu zdůrazňuji, není to luxusní sídlo mojí rodiny. Každý občan naší země se může o tom přesvědčit. Takže to, co jsem vám ukázal -- tady je Farma Čapí hnízdo, tohle je ten areál. Takže to je asi všechno. Farmu měla postavit společnost IMOBA ze skupiny Agrofert a pronajímat ji. Záměr však ekonomicky nevycházel. Následně IMOBA jako alternativu zvažovala postavit kongresové centrum pro skupinu Agrofert. Ani tento záměr ekonomicky nevycházel. Specialistka na evropské fondy přišla v roce 2007 s návrhem nového projektu otevřeného pro veřejnost, multifunkční kongresový areál Farma Čapí hnízdo. Tento projekt, který se kvalifikoval pro dotaci, byl ekonomicky návratný. Moje dcery jezdí od dětství na koni. Rozhodl jsem se proto, že dám rodině prostředky, aby si firmu koupila a projekt zrealizovala. Farmu Čapí hnízdo vlastnily v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky. Jsem přesvědčený, že vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo nemělo žádný dopad na získání dotace. Dokonce podle dotačních specialistů jsem já osobně a ne společnost mohl být stoprocentním akcionářem farmy. Je to nelogické, ale je to tak. Proč je to tak? Neměl jsem teda žádný důvod nic skrývat. Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod. Svoji rodinu! To je to nejcennější, co mám! Nemohl jsem říct pravdu! Toto přece musí každý rodič pochopit! Já mám, pane Benda - pane Bendo, prostřednictvím paní předsedající, čtyři děti jak vy, takže vy to určitě pochopíte. Protože děti jsou to nejcennější, co máme. Jsou smysl našeho života. Svého rozhodnutí nelituji, protože všichni vidíme, jakou já a moje rodina prožíváme mediální štvanici. Z obou těchto nezávislých zkoumání vyplývá jednoznačný závěr, že celý postup při získání a čerpání dotace byl zcela v souladu s právními předpisy. Na závěr bych se chtěl omluvit své rodině za všechny starosti a problémy, které vznikly díky tomu, že jsem v politice. Zároveň se omlouvám veřejnosti, že jsem se vyhýbal odpovědi na otázku, kdo jsou akcionáři farmy. Pro mě by bylo nejlepší dneska rezignovat. Aspoň bych mohl jít za lidmi a vysvětlit jim, co je to Čapí hnízdo, jak funguje politika. Dneska to vím. V říjnu 2013 jsem to nevěděl. Ale já to neudělám, protože jsem slíbil svým voličům, že budu bojovat za náš program. A proto budu dále pokračovat. Není důvod, aby naše koaliční vláda nefungovala dál.
Hezké odpoledne, vážené paní a pánové. Stále jsme před schválením pořadu. Prosím pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedo vlády, vzhledem k tomu, že vím, že stále mlád ještě nejste hluchý jako můj čestný pan předseda, tak mi nic jiného nezbývá než si myslet, že si z nás děláte legraci. Vy jste tady na vlastní uši slyšel svého ministra financí, který říkal, že ta farma patřila jeho nezletilým dětem a jeho partnerce.
Já vás žádám, poslanci, abyste po sobě nepokřikovali, a v případě, že chcete veřejně vystoupit, abyste se přihlásili do rozpravy.
To jste slyšel od člověka, který ještě před měsícem se díval do kamery, říkal nám, vám a celé veřejnosti, že netuší, komu ta farma patřila. Že to neví, že to nemůže vědět, že s tím neměl nic společného. Jinými slovy, vedle vás sedí usvědčený lhář, který se usvědčil sám. On sám se dnes usvědčil z veřejné lži, kterou veřejnosti předestřel. Vy jste to, pane premiére, neslyšel? Co na tom, k čertu, ještě má šetřit, když vedle vás sedí lhář, který se z té lži usvědčil sám. Pane premiére, konejte!
Takový kolorit. Děkuji za slovo. To je takový kolorit. Můžou za to oni nebo oni, levá, pravá strana, my ne. Pane premiére, to, co bylo, tak bylo. Ale miliardy vyplácené solárním baronům se schvalovaly před pár měsíci. Před pár měsíci. Opravdu je potřeba vytahovat ty stenozáznamy, kdy jsme tady bojovali proti vyplácení těch miliard a kdy vy jste to schválili? Neříkejte my za to nemůžeme. Můžete! Je to vaše práce.
Děkuji.
Děkuji. A tam se mimo jiné praví: V případě politika platí presumpce viny tak jako v civilizovaných státech. Pro jednotlivce to může být hořké, pro systém však záchovné a ozdravné. Autorem tohoto výroku je jistý Martin Komárek. cz v kauze David Rath: V politice ČSSD však platí vždy zásada presumpce viny. Je obviněn z trestného činu a v naší straně platí presumpce viny. A takhle, co se týká presumpce viny z dílny a úst sociálních demokratů, bych tady mohl číst asi půl hodiny.
A dále od 19 hodin se omlouvá do konce jednacího dne pan ministr Jurečka z rodinných důvodů. Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, nečekejte ode mě, že někoho budu urážet a nazývat ho podvodníkem, lhářem a jinými slovy. Já jsem nepodepsal svolání této schůze. Rozhodně těch 50 milionů vrátí na rozdíl od těch, kteří mnoho evropských dotací prošustrovali a nevrátili. Já jsem taky tady byl od roku 2010 a byl jsem jak členem koalice, tak členem opozice.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom krátce zareagoval na vystoupení svého předřečníka. Já si myslím, že ten postup, jakým by měl postupovat předseda vlády a ministr financí, je celkem jasný. Takhle mluvil premiér Sobotka tehdy jako opoziční poslanec, když vyzýval koaliční ministry, aby takto učinili. Nicméně já bych měl dva dotazy na pana premiéra. A skutečně by mně stačila odpověď ano, ne. Ten první dotaz zní: Vážený pane premiére, uvědomujete si, že máte ve vládě člověka, který je podezřelý z daňových podvodů? Uvědomujete si to? A má druhá otázka je: Vážený pane premiére, uvědomujete si, že nesete plnou odpovědnost za to, že máte ve vládě člověka, který je podezřelý z daňových podvodů? A opět by mně stačila jednoduchá odpověď ano, ne.
Další v pořadí je přihlášena paní poslankyně Olga Havlová, připraví se pan poslanec Zavadil. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. YPG jsou kurdské bojové jednotky, které bojují převážně na území Sýrie, jednotky, které nesou největší tíhu pozemních operací proti Islámskému státu. Jsou to jednotky schopné vést pozemní ofenzivu a Islámský stát porážet. Dostanou tuto pomoc opravdu ti, kteří ji nejvíce potřebují? Jordánské království je poměrně bohatá země, která se podílí na boji proti Islámskému státu leteckými údery. Iráčtí vojáci jsou velmi dobře vyzbrojeni, jsou podporováni Spojenými státy americkými. Jaký je rozdíl mezi bojovníky v Iráku a v Sýrii? V Iráku se můžete setkat s vojáky, kteří jsou vybaveni balistickými vestami a přilbami, používají pancéřová vozidla v civilním i vojenském provedení, netrpí nedostatkem munice ani logistickou podporou. Přesto právě tito lidé nesou největší váhu pozemních bojů na svých bedrech. V následujících dnech navštíví Českou republiku vrchní velitelka YPJ Nesrin Abdullah a očekávám, že nejen Ministerstvo obrany s ní naváže komunikaci, ale současně vyzývám členy vlády, aby se s ní setkali. Děkuji za pozornost.
Děkuji vám, pane předsedající.
Děkuji za váš návrh. Pan poslanec Lank, prosím.
Tento zákon řeší další problém, který česká vláda podle našeho názoru poměrně ostudně zanedbává, a jsou to již zmiňovaní evropští občané, kteří odcházejí sloužit do armády Islámského státu. Islámský stát tyto bojovníky vycvičí, ještě více je zfanatizuje, dá jim zbraně, případně výbušniny. Podle amerických zpravodajských služeb posílilo řady bojovníků Islámského státu od roku 2012 přes 38 tisíc lidí, kteří odjeli do Sýrie a Iráku přibližně ze stovky zemí z celého světa. Podle šéfa Europolu čelí Evropa největší hrozbě teroristických útoků za posledních deset let. Když jsme na toto téma dělali v květnu minulého roku seminář, tak od bezpečnostních expertů jsme slyšeli, že v žádném případě nelze podceňovat riziko islámského terorismu u nás. To, že o něm bezpečnostní služby nemají informace, vůbec neznamená, že útok reálně nehrozí. Problém stávajícího trestního zákoníku je v tom, že nezakazuje pro české občany službu u Islámského státu, který samozřejmě není uznán podle mezinárodních zákonů jako plnohodnotný stát. Zákon operuje pouze se zákazem služby u ozbrojených sil jiného státu, tedy u státu, který je mezinárodně uznán. Zákaz a potrestání se tak nevztahuje právě na ty, kdo odejdou do Islámského státu a od kterých hrozí největší nebezpečí. My měníme proto tento klíčový paragraf tak, aby se vztahoval na jakéhokoli jiného cizího činitele. Čímž se do jeho hledáčku dostávají právě i hybridní útvary typu Islámského státu.
Nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Dnes eviduji pět žádostí o změnu programu. V tom případě se omlouvám, prohlašuji hlasování za zmatečné. Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
Existoval jasný ekonomický předpoklad, že zcela legálně získané dotační finance budou celý projekt ekonomicky stabilizovat. Já jen informuji, kdo to schválil. Tihle lidé to schválili. Nakonec tam je nejlepší ministr financí Kalousek, ten všechno zkontroloval.